A jednou se to nehodí a vykládáme, že tady nemáme většinu. Přece jako vláda jste tady v nějaké koalici s podporou KSČM, tak jste si kdykoliv ten tisk mohli zařadit. Tak tady skutečně z nás nedělejte hlupáky, že my jsme to nějakou Bečvou brzdili nebo něco podobného. Pojďme k té rozpravě, k té věcné rozpravě, ta dává smysl. Ale nevykládejte, že my jsme tady brzdili projednávání těchto dvou tisků. Prostě to není pravda.
Nyní pan poslanec Králíček, poté pan poslanec Nacher. Paní kolegyně Nevludová stále na čekačce. Máte slovo, pane poslanče.
Zameťte si vy před vlastním prahem nejdřív, a pak nás tady pérujte, kdy můžeme mluvit a kdy nemůžeme mluvit. Proboha, toto není politická věc, co tady říkáte, koalice nebo opozice. Toto je společenská věc a i v rámci jednotlivých stran jsou na to rozdílné názory. Proč do toho taháte, že si můžeme zařadit, co kdy chceme? Vždyť toto je společenské téma, ne politické.
Pan kolega Patrik Nacher s faktickou poznámkou.
Mně to kolega Králíček vzal z úst. Tohle je typický návrh, který tříští názory i v těch poslaneckých klubech. A když byly konference, tak s Alešem Juchelkou jsme seděli na úplně opačné straně od Báry Kořanové. To znamená, že to není opozice-koalice. V těch malých klubech to třeba nějak jako dopadne jednotně, to hlasování. A znovu připomínám, tento bod tady byl zařazen už tuším před třemi měsíci, a jak se to furt posouvá i těmi covidy, tak na to nedošlo. To znamená, že tohle je nějaké vyústění.
Takže já ten celý příběh, který je nám tady dnes předkládán, vůbec nepokládám za příběh o právech gayů a leseb. A já za sebe říkám, z tohoto hlediska nebudu hlasovat pro tento další krok v kulturní revoluci, který se pokouší přejmenovat nějaký tradiční institut a zatvářit se s Orwellem, že když Ministerstvo války přejmenuji na Ministerstvo lásky, že bude v zemi lépe. Já si myslím, že to tak nebude. Není to diskuze o právech gayů a leseb. Je to diskuze o tom, jaký význam má slovo manželství.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Za mě to úplně nejvíc asi definuje tato část Listu Korintským: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Za sebe osobně chovám jinou lásku k nejbližší rodině, k manželce, k dětem, jinou lásku k sourozencům, k rodičům, jinou lásku ke svým nejbližším přátelům a takhle bych mohl pokračovat. Ta debata je samozřejmě velmi složitá, protože je intimní, velmi osobní, a my o ní tady debatujeme v takovém fóru, které prostě úplně neodpovídá tomu, jak by se o těch věcech úplně v ideální situaci mohlo mluvit. Ale to už je úděl Parlamentu a je to úděl Sněmovny. Máme tady dva velmi důležité návrhy. A já slyším v diskuzích třeba argumenty o tom, že my máme nějaké privilegované manželství. Já se vůbec necítím jako někdo, kdo by byl privilegován. Musím vám říct, že někdy toho mám plné kecky - být manželem, tátou, doma pět dětí. Takže není to jednoduchá role manžela, táty. Ale je to pojem, který definuje to, co nám dává základní stavební prvek naší společnosti. Já jako člověk si mohu uspokojit spoustu osobních i biologických potřeb, ale možná jedna jediná zcela výjimečná a naprosto ale klíčová pro naši společnost je schopnost mít děti. Ta je prostě dána tím, že tuto schopnost mají osoby opačného pohlaví. A to se nám může podařit, takováto věc, právě na základě toho, že muž a žena spolu žijí a vytvořil se svazek, který je po staletí definován jako manželství a který se rozhodli politici dávno před námi definovat a potom rozrůstající se legislativou chránit, podporovat, ale dávat tomu také jasnou zodpovědnost. Nedělejme jednoduché matení toho, že řekneme: a odteď bude manželství pro všechny. Já jsem viděl ten návrh, který tady leží jako ten druhý sněmovní tisk. Viděl jsem tu srovnávací tabulku. O tom všem pojďme normálně diskutovat, ale neměňme to, že manželství je opravdu něco, co specificky pojmenovává, oceňuje, podporuje, chrání svazek muže a ženy, který prostě je schopen vytvářet prostředí pro narození dítěte, zplození dítěte, jeho výchovu a jeho dobré postavení do života. Máme se zamýšlet nad tím, jak můžeme rodiče v tomto podporovat.
Moje největší strast je momentálně ztráta tří dětí kvůli samovolnému potratu a moje největší radost je možnost vzít si manželku, svoji dlouholetou přítelkyni Charlotte. Vzaly jsme se na radnici ve Švédsku před čtyřmi dny. Překročením hranic už ale Charlotte najednou moje manželka nebude a ztratíme i svá práva a povinnosti, které ve Švédsku jsou samozřejmostí. Žijeme také v nejistotě, jak to bude, až budeme mít děti. Po narození našeho dítěte se já i moje manželka automaticky staneme rodiči. Ovšem pouze ve Švédsku. Pokud dítě porodí Charlotte, moje rodina v České republice pro ně bude právně naprosto cizími lidmi. Naše děti nebudou mít nárok na české občanství a nebudou po mně ani moci automaticky dědit majetek. Registrované partnerství bohužel tyto problémy neřeší. Nikdy bych se registrovat ani nechtěla, protože by mi to znemožnilo adopci dětí, a navíc mi přijde slovo registrace potupné. Nejsem registrovaná, ale vdaná. Nemám partnerku, ale manželku. Rozdělování lidí podle sexuální orientace už je dávno passé a jednou manželství pro gaye a lesby musí projít. Proč ne třeba dnes? Stovky českých dětí vyrůstají ve stejnopohlavních rodinách, které řeší ještě závažnější problém. Pokud biologický rodič zemře, může nastat odebrání dítěte, což vede ke katastrofálním následkům nejen pro druhého rodiče, ale především pro ty děti. Kdyby moje manželka nebo já na jedné z častých návštěv v České republice náhle zemřela, co uděláte s naším dítětem, které společně vychováváme? Prosím vás, abyste důkladně zvážil veškeré výhody, které navrhovaná novela zákona přinese. Nikomu to neublíží, ale hodně z nás to pomůže. Děkuji za přečtení a přikládám dvě fotografie z naší sobotní svatby pro představu, kolik štěstí byste mohli mnohým párům přinést. Tento dopis máte všichni i s přiloženými fotografiemi.
Nyní dvě faktické poznámky, paní poslankyně, takže momentíček. Prosím.
Já ke svému předřečníkovi a mrknu tady na svoji kolegyni paní profesorku Válkovou. Toto se tady již několikrát řešilo a není pravda, že nějaké dítě, které žije s takovými dvěma nebo v takovém páru, bude odebráno po smrti jednoho z těch rodičů, i kdyby to byl ten biologický. Vždycky soud rozhoduje nejvíc ku prospěchu toho dítěte, a samozřejmě když to dítě žije ve společné domácnosti a je vychováváno těmi dvěma rodiči, tím párem, tak vždycky rozhodne, aby to dítě zůstalo s tím rodičem.
Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Bělobrádek a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl říct to, co pan kolega Plzák. Dnes jsou samozřejmě judikáty, že v případě, že jeden z těch partnerů zemře, tak rozhodne v nejlepší prospěch dítěte. To je samozřejmě nesmysl a ty judikáty jsou. Rozumím tomu, že někoho může urážet onen pojem registrované. To jsme slyšeli také v té kampani.
Já jsem zvolila k tomuto návrhu zákona trochu jiný přístup. Jako budoucí babička budu milovat svá vnoučata bez ohledu na to, jaké pohlaví budou mít jejich partneři. Jako empatická žena se dokážu vžít do situace rodičů, jejichž děti nemají na základě své sexuální orientace některá stejná práva jako jiní. Proto bych chtěla oslovit ty z vás, kteří ještě nejste pevně rozhodnuti anebo nejste vůči tomuto návrhu striktně vymezeni. Zkuste se prosím podívat na tento návrh z pohledu maminky, babičky, otce či dědečka, jejichž děti a vnuci si najdou partnera stejného pohlaví a chtějí si ho vzít, chtějí založit rodinu a žít tak, jak žijí jejich sousedé. Představte si, že vaše děti nebo vnoučata by ale taková práva neměly. Pokud se podíváte na tento návrh právě z pohledu rodiče či prarodiče, bude vaše rozhodování, pokud váháte s jeho podporou, mnohem jednodušší.
Nyní vystoupí... Ano, jedna faktická poznámka - pan poslanec Pavel Plzák a připraví se pan poslanec Jan Skopeček.
Zase komentář k mé předřečnici. Tady se stále mluví, že jsou upírána nějaká práva. Není to pravda. Jako lékař vám to mohu říct. Pokud někdo z partnerů je přijatý nebo kdokoliv je přijatý do nemocnice, tak on sám si volí člověka, kterému jsou podávány zdravotnické informace, a nejsou podávány nikomu jinému, i kdyby to byl příbuzný. Pouze tomu, koho uvede, na koho uvede kontakt, od kterého dostaneme heslo, komu můžeme podat informace. A jestli tady jsou ještě nějaká další práva, která jim upíráme, tak se o nich můžeme bavit.
Tak.
Můj teď poslední předřečník mi připomněl, že jsem ještě zapomněl jednu důležitou věc. Já bych mu rád vaším prostřednictvím zodpověděl tuhle otázku. Ano, my se tady skutečně u sněmovního tisku 201, u té novely občanského zákoníku, u manželství pro všechny, nebavíme o omezování žádných práv tím naším návrhem. Ten náš návrh totiž nikomu žádná práva nebere a ničí práva neomezuje. Já plně respektuji ten druhý tábor, který nechce měnit definici manželství nebo umožňovat to, aby do manželství mohly vstupovat všechny páry, které se milují, ale nebereme tím práva, neomezujeme tím žádného člověka. Když už, tak tím otevíráme naopak ten institut státem garantovaný dalším lidem, takže já bych řekl, že ho spíš rozšiřujeme. Ale ano, mění se, ale spíše se rozšiřuje.
Děkuji paní poslankyni Majerové.
Děkuji za slovo. Byť jsem také v manželství, tom, které mnozí nazývají tradiční, tak podpořím, aby manželství mohly uzavřít i stejnopohlavní páry. A jsem v tomto směru překvapená, když se tady dozvídám, že vlastně je to něco, co se nedá tolerovat, když má někdo jiný názor, a vlastně se tak otáčí celé to vnímání, že tady se ženeme do nějaké apokalypsy, nějaké zhoubnosti a ohrožení všech rodin. Protože musím říct, že mně přijde, že jestli něco může ohrozit moji rodinu, tak je to to, že do ní vstoupí lhostejnost jeden k druhému. Že to bude spíše případně jiný heterosexuál, kdo by mohl ohrozit moji rodinu, upřímně řečeno. A to si myslím, že je základ, o který jde i těm, kteří jsou stejného pohlaví. Jde jim o to, pečovat o ten společný vztah, který je spojuje a který chtějí rozvíjet.
Proto chci ještě apelovat skutečně na to, aby Ministerstvo školství se postaralo, aby tam byly podmínky, aby ti letošní maturanti si skutečně mohli ty věci dotáhnout. Děkuji a podporuji velmi to usnesení.
Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ferjenčík, takže mu dám slovo. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Podobných věcí jsme prosadili desítky a vláda s tím neudělala vůbec nic. Takže se bojím toho, že vaše usnesení způsobí akorát daleko větší chaos, pokud na něj Ministerstvo školství adekvátně nezareaguje, a moc mě mrzí, že tu není pan ministr školství, aby nám řekl, jak na to usnesení zareaguje.
Děkuji. Nyní by měl vystoupit pan poslanec Jelínek, ale mám za to, že není přítomen v sále, takže má slovo pan poslanec Bartoň.
Zároveň bych chtěl požádat o upřesnění bodu
Děkuji, to byly konkrétní návrhy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom říct, že praktické části maturit se mohou odehrávat až do 27. srpna. To znamená, my budeme mít třeba pět, sedm, deset opravných termínů, a kdo tedy dostane tu úřední maturitu? Ve druhém bodu říkáme, že dáme obrovské množství opravných termínů maturantům, aby tu maturitu opravdu udělali, aby se případně na tu maturitu mohli ještě připravit v květnu, v červnu, možná i v červenci, aby mohli v srpnu udělat převážně tu praktickou zkoušku. A komu tedy navrhujeme tu úřední maturitu? Těm, kteří to neudělají, nebo komu tedy?
Vaším prostřednictvím, já chci rychle zareagovat na Františka Váchu.
Cítím velkou nervozitu v sále. Není tomu tak.
"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Děkuji. Sál se plní. Dobře, děkuji. Zároveň svolávám vaše kolegy do sálu, nicméně to vypadá, že sál je plný. Takže podrobnou rozpravu jsme ukončili, předpokládám, že zájem o další závěrečná slova již v tuto chvíli není, takže poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury, která je, věřím, zjevná.
Budeme hlasovat návrh onoho usnesení, které jsem již přečetla, po bodech.
Děkuji. Kdo je proti? Prosím další bod.
Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Hlasování číslo 231, přítomno 98, pro 97, proti nikdo.
Výbor doporučuje.
Děkuji vám.
Ano, nyní návrh zákona jako celek.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A teď budeme hlasovat, protože byl zákon přijat, o doprovodném usnesení, které bylo předneseno v rozpravě ve třetím čtení.
Děkuji.
Hlasování číslo 234, z 98 přítomných pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedo. Jedná se o dlouhodobě očekávanou pomoc rodinám, které se snaží, pracují, ale stejně jsou chudé, respektive nízkopříjmové. Dnešní situace v přídavku na dítě je opravdu tristní. To, že má nárok na podporu jen jedno dítě z deseti, je špatně. Z přídavku na dítě se stala chudinská dávka a argument, že na tom jsou nyní rodiny dobře, proto nemají přídavky na dítě, ale vlivem krize se opět ekonomická situace zhorší a tyto rodiny se do současného nastavení vejdou, to mi přijde jako šílený argument. Takže se domnívám, že to je velmi dobrý krok, který pomáhá pracujícím rodinám, které mají přesto nízké příjmy. Proto vás žádám o podporu tohoto vládního návrhu zákona.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, jde o tisk, ke kterému je několik různých pozměňovacích návrhů. Je to tisk, kde je právě poměrně značná míra odborné shody, což nám přijde velice dobré. A co je asi dobré zvýraznit, že je k tomu přiložen jeden malý pozměňovací návrh týkající se místní příslušnosti úřadů práce.
Pokračovat budeme bodem číslo
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s návrhem tohoto zákona jste byli již seznámeni. Jedná se o modernizaci tohoto velmi starého zákona. Změna se týká vymezení pojmů a druhů technických zařízení, dále požadavků na bezpečnost těchto zařízení, předpokladů pro odbornou způsobilost včetně způsobů jejich ověřování nebo také evidence lidí, kteří jsou k takové práci odborně způsobilí. Jedná se opravdu o velmi technickou záležitost. Taková změna by zásadně zvýšila zatížení zaměstnavatelů. Původní navrhovaná tříletá lhůta je dohodou všech zapojených stran včetně sociálních partnerů. S návrhem na prodloužení této doby na pět let proto MPSV nesouhlasí, protože by se jednalo o porušení dohody z tripartity. Během posledního roku a půl se nám projednání zdrželo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o podporu tohoto zákona, který uvádí do praxe nejnovější poznatky v oblasti bezpečnosti práce.
Otevírám rozpravu, do ní se hlásí jako první zpravodajka.
Děkuji vám. V souladu s tímto pověřením navrhuji úpravu dle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K tomu bych chtěla říct, že cílem pozměňovacího návrhu je prodloužení doby legisvakance tak, aby bylo možné v řádném legislativním procesu předložit a schválit prováděcí právní předpisy k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Je nezbytné, aby se tyto předpisy v účinnosti shodovaly z důvodu vzájemné provázanosti a také aby dotčené subjekty měly přiměřený čas na přípravu a implementaci nové právní úpravy. Návrhy provádění právních předpisů budou předloženy Evropské komisi k připomínkování v členských státech v době trvání asi tří měsíců. Prováděcí právní předpisy jsou důležitou částí legislativy a je nutné, aby byly zpracovány dobře.
Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale to není vše.
Prosím.
Paní Maláčová je v objektu, už je na cestě, ještě dvě minutky, prosím.
Ještě chviličku. Tak dobře, tak zatím pan kolega Pikal.
Děkuji, pane předsedající. Budu velmi stručný, protože jsem to v průběhu minulých týdnů tady představoval několikrát, takže možná jenom pro připomenutí a uvedení do souvislostí. Tento náš návrh zákona reaguje na situaci způsobenou další vlnou pandemie, která ztížila přístup ke kvalifikačnímu vzdělávání a zkouškám odborné způsobilosti pro realitní makléře. Ale nejedná se jenom o termíny zkoušek jako takové, ale i o další objektivní důvody, které zkomplikovaly makléřům tuto povinnost naplnit. A protože jsme vyvolali určité očekávání u realitních makléřů, pojďme toto očekávání naplnit a odsouhlasit návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.